Teď samozřejmě i uprchlíků, o které se musíme postarat. Pan předseda Babiš tady mluvil o všech těch problémech, protože on se vždycky o zdravotnictví zajímal z těch resortů nejvíc. Asi to bylo i díky covidu. Ale je to skutečně - z jedné kapsy dáváme ty peníze do druhé. Stát to pošle zdravotním pojišťovnám, teď to zase vezme, aby to tam třeba musel vrátit. A já chci upozornit na to, že plánované příjmy systému veřejného zdravotního pojištění ze státního rozpočtu tvoří zhruba třetinu plánovaných příjmů v roce 2022, a přitom ten systém veřejného zdravotního pojištění hospodařil v roce 2021, já jsem měla, ty odhady byly kolem 13 miliard deficitu, ale výsledek byl potom ještě o něco horší. Takže to, že tam jsou vytvořeny rezervy, je samozřejmě dobře, je to díky tomu, že jsme třikrát po sobě navýšili velmi zásadně tuto platbu za státního pojištěnce, ale obávám se, že tento zásah povede k tomu, a v podstatě nakonec i ta predikce je, že systém je ztrátový. Nejaktuálnější kvantifikace počítají se schodkem systému téměř 20 miliard, ale přitom tyto kvantifikace, které jsem viděla, tak nepočítaly, ještě nereflektovaly uprchlickou vlnu, která nastala samozřejmě po agresi Ruské federace na Ukrajinu. Takže úzkou spojitost se záporným saldem systému má i vývoj finančních rezerv v systému, u kterých je plánovaný výrazný meziroční pokles, takže je téměř pravděpodobné, že k vyčerpání těchto rezerv dojde. A podle odborníků jsou v současnosti ohroženy až tři zdravotní pojišťovny. Svaz zdravotních pojišťoven deklaruje, že si prostě nemohou dovolit další neplánované výdaje a že naopak se budou muset v nastupujících podmínkách snažit o co největší úspory. Cituji dále: Bude nutné prověřit zpětnou efektivitu a přínos pro pacienta u některých mimořádně nákladných léčiv. Což je z mého pohledu absolutně nepřijatelné. Tím z mého pohledu se dostanou nemocnice do neobhajitelné situace. Omezení lékařské péče? Prostě to jsou věci, ze kterých skutečně mám velký strach. A samozřejmě musíme jim poskytnout - teď mluvím o uprchlících - nezbytnou péči. Velmi bych uvítala, ono už to v některém z jeho vystoupení zaznělo, a já skutečně to bych považovala za velmi pozitivní gesto, kdybychom mohli být zapojeni jako opozice do přípravy. Já jsem se pídila, asi byl schválen, protože byl zařazen - nebyl, a byl myslím že stažen, mám pocit. A já bych měla jeden dotaz. Takže když je stažen, tak může být ještě samozřejmě upraven, což je jasné. To je předmětem tohoto zákona. Tak jenom jestli k tomu byste se vyjádřil.
Endoskopie diagnostikuje i léčí. Při tomto zákroku lze zároveň odebrat vzorky z podezřelých oblastí na histologické vyšetření, které pomáhá určit přesnou diagnózu. Důležité je přijít na toto vyšetření včas, dokud není nádor příliš pokročilý. Včasné nádory lze totiž gastroskopií nejen diagnostikovat, ale také léčit a vyléčit. U pokročilých nádorů je nutná chirurgická operace s odstraněním části jícnu nebo žaludku, nebo jiná onkologická léčba. Chemoterapie a v případě jícnu ozařování. Kolonoskopie vám může zachránit život. Štěpán Suchánek je gastroenterolog, věnuje se tedy diagnostice a léčbě chorob zažívacího ústrojí, pracuje jako vedoucí lékař oddělení gastrointestinální endoskopie v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Snaží se myšlenku prevence rozšiřovat u odborné i laické veřejnosti. Já už jsem na tom byl asi čtyřikrát nebo pětkrát. Základem prevence je kolonoskopie, tedy zavedení miniaturní kamery umístěné na ohebné hadici, kterou se prohlédne celé střevo a případné polypy se hned odstraní. Na specializovaných pracovištích lze dokonce při kolonoskopii odstranit nádor, pokud se zachytí včas. Obavy jsou většinou zbytečné. Čekací doby jsou v každém centru jiné, obvykle několik týdnů. Pokud máte z vyšetření obavu, lze se s lékařem domluvit na analgosedaci, to znamená podání léku proti bolesti, a pacienti jsou většinou příjemně překvapeni, že vyšetření bylo méně náročné, než očekávali. Variantou kolonoskopie jsou testy na skryté - okultní - krvácení do stolice, které jsou neinvazivní a jednoduché. Pro vás to znamená odběr kousku stolice do speciální lahvičky. Při pozitivitě testu následuje kolonoskopie, aby objasnila zdroj krvácení. A funguje to. U 150 000 vyšetřovaných byly odstraněny polypy a k nádoru ani nedošlo. U 10 000 pacientů se našel karcinom, který bylo v polovině případů možné řešit operačně. A kdo má vysoké riziko nádoru tlustého střeva? Až u 15 % pacientů vzniká nádor na základě vrozené genetické predispozice. Lidé z takových rodin by měli chodit na pravidelná kolonoskopická vyšetření už v dřívějším věku a v kratších intervalech. Nepodceňujte krev ve stolici. Varovným příznakem je zejména krev ve stolici nebo na toaletním papíře. To samozřejmě ještě neznamená, že jde o nádor. Krev často pochází například z hemoroidů, ale je nutné provést celé vyšetření střeva a konečníku kolonoskopií, aby se vyloučil závažnější zdroj krvácení. Testy na skryté krvácení do stolice nejsou pro osoby s vyšším rizikem vzniku kolorektálního karcinomu vhodné, doporučeným vyšetřením je jednoznačně kolonoskopie. Kdy je vysoké riziko rakoviny tlustého střeva? Při přítomnosti jednoho ze tří hlavních varovných příznaků; u pacienta po léčbě polypů nebo kolorektálního karcinomu; u pacientů s vrozenými syndromy, zejména familiární adenomatózní polypózou a Lynchovým syndromem; u pacientů s dlouholetým idiopatickým střevním zánětem. Nemusíte mít obavu, bez problému to zvládnete. A teď ten nejhorší karcinom. Karcinom slinivky břišní je závažné onemocnění. Pracoviště se zabývá komplexní diagnostikou a endoskopickou léčbou nádorů trávicího ústrojí. Snažíme se diagnostikovat nádory ve vyléčitelném stadiu. Často jsou velké jen několik milimetrů. V současnosti zastává funkci předsedy České gastroenterologické společnosti a se svým týmem realizuje koncepci sítě center digestivní endoskopie. Výskyt karcinomu slinivky břišní neboli pankreatu ve vyspělých zemích narůstá a stoupá i počet lidí, kteří na tento nádor zemřou. V současnosti představuje čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí v důsledku rakoviny. V naší zemi takto každý rok onemocní až 2 000 osob. Téměř všichni nemocní jsou starší 45 let, o něco častěji se jedná o muže. Nádory slinivky však rostou dlouho nepozorovaně a příznaky bývají projevem už pokročilého onemocnění. Na koho se zaměřit. Screening, to je vyšetření osob v běžné populaci bez příznaků, není prováděn nikde na světě. Tato vyšetření v České republice poskytují dobře vybavená gastroenterologická pracoviště, která jsou organizována do sítě pokrývající celou Českou republiku.
Seděli jsme tady dva dny, jednu noc, debatovali jsme, všechny argumenty, které jsme chtěli říct, jsme řekli. Přijímám i tu nabídku, abychom maximálně hledali shodu, a tím pádem se pokusili o to, abychom byli i spolupředkladateli toho pozměňovacího návrhu. Takže beru jeho slovo, budu to sledovat a věřím, že to skutečně je chyba, která bude v tom materiálu, který bude předložen na vládu, schválen a poslán do Evropské komise příští týden, děkuji, musí to být do konce května - že bude prostě ta částka opravena. Takže beru to jako závazek v tuto chvíli. To znamená, že projde tento tisk do druhého čtení, což samozřejmě neznamená, že je jeho cesta už naprosto definitivní.
Ještě eviduji jedno přednostní právo, pan předseda Marek Výborný.
Děkuji.
Omlouvám se, zapomněla jsem. Jménem dvou klubů hnutí ANO a SPD dávám veto na zkrácení lhůty, tak jak bylo předneseno panem ministrem financí.
V tom případě zkrácení na 15 dnů je nehlasovatelné.
Rozsoudí nás až čas. Zaznělo tady podle mě příliš mnoho ostrých slov, ale dobře. A zaznělo tady mnoho katastrofických scénářů. Pevně doufám, že to dopadne ve prospěch argumentů, které tady předkládala vláda. Že to není tak kontroverzní téma. SPD, které to chce zbořit, přesvědčilo hnutí ANO, tak berme to jako fakt. Ten zákon je poměrně krátký.
Táži se pana zpravodaje, zda chce závěrečné slovo. Registruji vaši žádost o odhlášení. Odhlásil jsem vás. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 13, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 75, proti 93, tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 14, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 72, proti 95, i tento návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.
Děkuji. To souvisí velice i s rozpočtem.
Oni tenkrát opravdu nějakým způsobem byli vyzváni v nějakém referendu a takovýmto způsobem zafungovalo. Pro obě skupiny byly rovněž zavedeny dotace DPH. Ministr životního prostředí a energetiky oznámil, že 100 milionů eur z fondu obnovy na výstavbu bude použito na výstavbu fotovoltaiky a na dodávku energií pro ohrožené domácnosti. V Maďarsku to bylo celkem jednoduché, protože ceny pro domácnosti jsou podnákladové a regulované a vláda prohlásila, že nasadí cenové stropy jak na plyn, tak na naftu. Dále 14. prosince vláda schválila program ve výši 210 milionů eur, který všem tuzemským zákazníkům elektřiny připíše 100 eur v roce 2022 a přibližně 2,1 milionu majitelů účtů bude mít prospěch a obdrží tuto jednorázovou výjimečnou platbu. V březnu 2022 byla platba úvěru za elektřinu zdvojnásobena na 200 eur a dále bude pokračovat i v dalších měsících. Financování programu jinak stálo 215 milionů eur a zvýšilo se s pokračováním tohoto programu na 400 milionů eur. Tento sociální bonus, na ten bylo vyčleněno 450 milionů eur. Energetický úřad dále bude jednat tak, aby minimalizoval nárůst nákladů na tyto dodávky. Nová opatření budou pravděpodobně pokračovat, přičemž celkové náklady vlády na udržení cen energií se budou pohybovat v částce kolem 5 miliard eur. Je to sleva na účty pro ekonomicky znevýhodněné rodiny a osoby s vážným zdravotním stavem. Ten cíl je pořád jednoduchý, kompenzovat nové navýšení, které nevíme, kdy skončí.
A teď mi dovolte, abych se krátce zmínila, a budu zde mluvit právě o zdravotnických záchranných službách, které nejsou státní, jsou krajské, a stát tedy jejich financování až tak moc neřeší. Po celé republice je 14 zdravotnických záchranných služeb, které mají celkem 319 výjezdových základen. Na nich každý den po celých 24 hodin pracuje zhruba dvojnásobek výjezdových skupin, každá z nich má auto a to auto je plné elektroniky, a teď nemyslím elektroniku běžnou v normálních autech, mluvím o přístrojích, které musí být plně funkční a plně nabité, protože zachraňují lidské životy. Záchranáři se bez nich při své práci neobejdou. Každá záchranka má svůj dispečink, který je v provozu 24 hodin denně. To jsou desítky počítačů, obrazovek, monitorů, které musejí být permanentně v provozu. Problém záchranných služeb je trochu i v tom, že svou energetickou politiku neřídí samy, podléhají rozhodnutí každého jednoho kraje a jeho energetické politice. Já jsem z poměrně malého Libereckého kraje, naše záchranka má 14 výjezdových základen a 32 výjezdových skupin. Na většině základen je v pozici maloodběratele, jen na letišti, protože Liberec má leteckou záchranku, je vlastní trafostanice. Předpokládám, že podobně to bude i u ostatních záchranných služeb po celé republice. Na trafostanici je zvláštní smlouva, u těch maloodběratelských čekají záchranky v podstatě s každou fakturou, jak ceny rostou, ale svou spotřebu opravdu nijak výrazně omezit nemohou. Nemohou, protože by ohrozily životy nás všech. Do toho se zvedají ceny pohonných hmot, zdražování pohonných hmot a energií se samozřejmě promítne do cen léků a zdravotnických potřeb. Ty záchranky to ale nepotřebují pro sebe, ony to potřebují pro nás pro všechny. A stát, respektive zdravotní pojišťovny, jim za ošetřené pacienty nebude platit víc ani o kousíček. Ale to si nechám až na bod číslo dvě. S prací záchranek velmi úzce souvisí provoz Horské služby. Tyto dvě složky integrovaného záchranného systému velmi úzce spolupracují a nikdo z nás si neumí představit, že by to bylo jinak. Horská služba má po celé republice 58 stanic ve vlastních budovách a 21 služeben v pronajatých objektech. Zároveň má 31 převaděčů vlastní rádiové sítě. To v součtu znamená mimo jiné například 11 odběrných míst plynu, 61 odběrných míst elektřiny, energie využívají k topení, k běžnému provozu, provozu ICT infrastruktury, to všechno jsou opět položky, na kterých v rámci záchrany života a zdraví nás všech opravdu nikdo nemůže šetřit. Cenu elektrické energie a plynu mají smluvně fixovanou do konce roku 2022, tedy jsou zatím relativně v pohodě. Tyto informace mám i proto, že jsem v dozorčí radě Horské služby. To jsou prostě peníze, na kterých jsou závislé všechny - i možná naše - lidské životy. Takže co chci říct? A upozorňovala jsem na to už i ve vztahu k rostoucím cenám pohonných hmot, teď tedy ve vztahu k rostoucím cenám energií. Uvědomujeme si vůbec to riziko pro nás pro všechny, pro každého, kdo se ocitne v nouzi a bude potřebovat pomoc profesionálů? Dokážeme pochopit devastující dopad rostoucích cen na fungování IZS, respektive organizací, které se starají o bezpečí, život a zdraví občanů a které nemohou ceny svých služeb zvednout, byť se jejich náklady výrazně zvyšují? Protože složky IZS opravdu energii neušetří tím, že budou méně svítit nebo topit, jak někteří koaliční představitele navrhují domácnostem. Upozorňuji na to, že dopad zdražování energií, pokud s tím něco neuděláte, a my to řešení alespoň částečně nabízíme, bude opravdu, jak by řekl pan Okamura, šílený. A nebude to dopad v oblasti, které se můžeme jen tak vzdát. Já moc děkuji, že jsem snad mohla mluvit více než deset minut, a opravdu věřím tomu, že nám koalice naše projevy nezkrátí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkný podvečer, budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu, ale nejprve přečtu omluvy. Dále dnes se omlouvá taky pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský z jednání Poslanecké sněmovny od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A dále dnes se omlouvá až do 23 hodin pan ministr kultury Martin Baxa. Jako další řádně přihlášená do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Věra Adámková a dále paní poslankyně Romana Fischerová.
Musí si je pronajmout, může je naplnit, je to jejich věc, ale opět se domlouvá s nějakým zprostředkovatelem, který dodá určitou kapacitu plynu a nějakým způsobem to zafunguje. Ano, i ti soukromníci se o to starají, přesně tak, a tam spadá i ta biomasa. Dobře, děkuji panu předkladateli. Pak se tady bavíme nějakým způsobem o tom, jakým způsobem nastavit energetické úspory. Plyn je daleko větší průšvih. To je nezpochybnitelná záležitost, je to velmi nebezpečné. Asi pět let. Už jsem dostal informace, že na to reaguje automobilový průmysl, a to je naše zlaté vejce, protože do státního rozpočtu přináší asi nejvíce peněz, tak bychom si mohli říct, že to je velký, velký problém. Já si tady vzpomínám, když byla kůrovcová kalamita, tak všichni plácali rukama a říkali, že to bude bezvadné a že budeme pracovat jenom na tu štěpku a že to bude fajn. Pak tu máme bioplynky, to jsou také podporované zdroje. Protože vzpomínám si na dobu, kdy byl nadbytek pšenice, že se někde ve světě pálila i pšenice. Před odpojením musí dodavatel splnit v tom Německu určité zákonné požadavky. Přiměřenost je braná procentuálně. Je to správné, i takhle bychom se na to my v České republice mohli podívat. Dodavatel také musí informovat své zákazníky, jak mohou tomuto odpojení zabránit, to znamená doplatek, úvěry, podobné záležitosti, prostě jim to řešení nabízí, nenechává to jenom na nic. A stejně si myslím, že je to také možné nějakým způsobem zapracovat do toho systému. Dám příklad. A v této době oni jim vypomáhají nevratnou půjčkou, která funguje, nebo minimálně zohledňují tento čas ne jako neplatič, nefunguje jako neplatič. Pak tady máme předplatební systémy. Oni to v té Velké Británii takovouhle formou zaváděli. Já úplně nevím, jestli by tohle měl dělat stát, protože tady existuje velké množství srovnávačů, nicméně i ta osobní zkušenost. Nicméně bavíme se o tom, co může nastat, pokud ty energie zůstanou velmi drahé, a taky se musíme bavit o tom, jakým způsobem si s tím můžeme poradit v této době. Jsou sledovány národní soubory na úrovni národní i nadnárodní a znamená to, že jednotlivé politiky si určují jednotlivé státy Evropské unie a mohou se lišit. V globálu přehled těch jednotlivých politik vám poskytnu. Která je využitelná, nevyužitelná, je to pochopitelně na odbornou debatu, nicméně můžeme se nějakým způsobem motivovat. Oni sami v té zprávě píšou, že obdobně mimořádná jsou i dlouhodobá opatření v kolísání cen energií. Ono nestačí poskytnout tu energii a zastabilizovat to na měsíc, na dva, ale dávat nějaký výhled. Tento vývoj stojí za nějakým způsobem prozkoumání a je třeba se na něj podívat. Opět, nebylo to nijak spojeno s válkou na Ukrajině, byly to ty první šoky, které nastaly. Ony nastaly u nás, nastaly v celé Evropě, to je taková zajímavá paralela, která k tomu je.
Teplárenské společnosti řeší v současné době především bouřlivý vývoj cen energií na trhu. Rostou prakticky všechny nákladové položky. V letošním roce vzrostly ceny energií ještě mnohem více a dosahují historicky nejvyšších hodnot. - Článek je ke konci roku 2021, abychom byli více v obraze. Novou prioritou, kterou teplárenské společnosti aktuálně řeší, je energetická soběstačnost, která se dostává do popředí v souvislosti s válkou na Ukrajině a s tím souvisejícího odklonu od dodávek ruského plynu. Cíl odchodu tepláren od uhlí nadále zůstává v platnosti, cesty k němu ale mohou být vzhledem k vývoji války na Ukrajině odlišné, dodává Martin Hájek. Předpokládalo, že růst cen může být dvouciferný. Za vytápění bytu si domácnosti připlatí i několik tisíc korun. Důvod vidí ve zdražování paliv a emisních povolenek. Největší nárůst ceny tepla čeká teplárny využívající zemní plyn. Významně menší, ale stále výrazný bude nárůst ceny tepla vyrobeného z uhlí, u něhož se zásadně projeví nárůst ceny povolenek, a v případě černého uhlí také cena samotného paliva. , z něhož si dovoluji čerpat. S ohledem na situaci na Ukrajině dochází k opětovnému využívání černého uhlí. Například Elektrárna Dětmarovice na Karvinsku bude využívat uhlí déle, než se předpokládalo. Vzhledem k situaci na energetických trzích ale jejich provoz prodlouží. Na dotaz ČTK toto sdělil mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol. Česko a další země Evropské unie se v poslední době potýkají s rostoucími cenami energií.